Děkuji za slovo. Ale to je ten politický nesouhlas. Jestli to fakt myslí vážně. Jestli to, zda stát hospodaří s tím, co ostatní vydělají a dají státu formou daní, tak jestli paní ministryni je fakt jedno, jestli s tím ten stát dokáže hospodařit, nebo ne, jestli vytváří přebytky a dokáže šetřit, nebo hospodařit s deficitem. Jestli máme ministryni práce a sociálních věcí, která spravuje největší kapitolu v rámci státního rozpočtu, tak jsou slova o tom, že přebytek nebo deficit nic neříkají, naprosto tragickými, děsivými slovy.
To je právě ten úhel pohledu. Sociální demokracie je přesvědčena o tom, že se musíme starat o lidi, že finance, které se vydávají, musí jít ve prospěch lidí.
Předpokládám, že on jako ekonomický expert ve skutečnosti porozuměl tomu, co chtěla říci Jana Maláčová. My přece víme, a jsme toho tady svědky nejenom nyní, ale bylo to i v minulém funkčním období, že ačkoliv plánujeme deficit, tak následně dokonce dochází k přebytkovým rozpočtům, nebo vyrovnaným. To si myslím, že bylo to, co chtěla paní Maláčová zdůraznit. Ve shodě s panem Skopečkem si nemyslím, že by to bylo dobře. Nemyslím si - já tady tedy souhlasím s panem Skopečkem, že by to bylo správně.
výbor pro obranu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, 308 - Národní bezpečnostní úřad; výbor pro sociální politiku kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí; výbor pro zdravotnictví kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví; volební výbor kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání; výbor pro životní prostředí kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí a kapitola 348 - Český báňský úřad; zahraniční výbor kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí; Toto je prosím celý návrh usnesení, tak jak byl schválen rozpočtovým výborem a tak jak je předkládám plénu Poslanecké sněmovny.
Děkuji paní zpravodajce. Při projednávání státního rozpočtu v prvním čtení se vede jenom obecná rozprava, a proto bylo potřebné, aby v této části byl ten návrh usnesení přednesen. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Paní ministryně, máte slovo.
A já připomínám, že jeho dnešní podoba se nerodila lehce. Jeho první verzi jsme totiž jako sociální demokracie nemohli podpořit. Důvod byl jednoduchý. Dobrý rozpočet musí sloužit občanům a to jeho původní návrh nesplňoval. Hlavně tzv. nemandatorní výdaje byly osekány až na kost. Některé služby by se musely prakticky zrušit, jiné by byly extrémně omezeny. Týkalo se to třeba sociální práce na obcích, dotačních programů pro prevenci rozpadu rodiny, ochrany seniorů, pěstounské péče a ochrany ohrožených dětí. Po vleklých a mnohdy tvrdých jednáních jsme ale došli ke kompromisu. V něm jsme zažehnali hrozící situaci a oproti původnímu návrhu jsme dosáhli v řadě oblastí významného zlepšení. Odvrátili jsme kolaps některých služeb či faktickou likvidaci užitečných dotačních programů. A protože je to kompromis není z mého pohledu rozpočet dokonalý, ale je to dobrý rozpočet. Všichni jsme museli hodně počítat a všichni jsme museli hodně slevit. Jsou ale priority, ze kterých jsme slevit nemohli. Já se domnívám, že stát nesmí šetřit na lidech, nesmí šetřit na investicích a nemá dělat tupé škrty. Stát, který se vykašle na investice do lidí, je odsouzen k úpadku. Stát, který se neumí postarat o nejmladší a nejstarší členy společnosti, nemůže sám sebe označovat za civilizovaný.
Já říkám, je přízvisko, když máš máslo na hlavě, nechoď na slunce.
Děkuji.
Vy máte máslo na hlavě. Teď jste tady plácnul nějaký nařčení, že si snad dává někdo malou domů. Takže jako správnej chlap dejte trestní oznámení a já vás vyzývám, abyste se potom veřejně omluvil za ty lži, co tady říkáte. A vidíte, já se za to nebudu stydět. Kandidoval jako nestraník za ODS na pražský magistrát.
Pan předseda Chvojka s faktickou poznámkou.
Například Deník nebo Forum24, nezávislý internetový deník, který psal v roce 2017: Tomio Okamura vyváděl peníze ze strany na svůj účet, smlouva to dokazuje. Dal jste nějaké trestní oznámení nebo dal jste žalobu na pomluvu, na urážku na cti? Nedal. Mně to přijde nespravedlivé. Protože já uznávám, že byli jedinci v ČSSD - a vy jste sám řekl, že byli jedinci v ČSSD i slušní, a byli i neslušní, se kterými vy jste samozřejmě nesouhlasil. A s nimi jsem nesouhlasil i já. A za ty se ČSSD v minulosti třeba omluvila. Děkuji.
A znovu to bohužel nesvědčí o vašem dobrém obrázku. Protože argumentujete něčím, k čemu nikdy nedošlo, bylo to prošetřeno hloubkově. Podívejte se na náš poslanecký klub.
Děkuji. Máme tady faktické poznámky, pan poslanec Válek, pan poslanec Chvojka, paní poslankyně Gajdůšková.
Děkuji. A já myslím, že to je dobře, že i on si uvědomuje, jak silnou roli má Česká televize.
Děkuji.
Já už jenom věcně. Je to člověk, kterého obdivují. Věřím tedy, že poslechnete názor pana prezidenta a že SPD rozpočet podpoří.
Prostě to není sociálně demokratické.
Co tedy jsou ty priority, když vláda tvrdí, že to jsou investice, ale ony to ty investice evidentně nejsou? Samozřejmě úředníků, hasičů, učitelů. Ano, souhlasím. Nejsou to jenom úředníci. Jsou to také úředníci, ale jsou to prostě všichni státní zaměstnanci placení ze státního rozpočtu. Nemohu to řešit pouze extenzivně. A kdo na ty státní zaměstnance bude vydělávat? A zdaleka to není způsobeno jenom poměrně oprávněným nárůstem státních zaměstnanců. Je to především způsobeno obrovským rozšířením té armády, nabobtnáním toho státu. Ovšem podnikatel politický, který nakládá s penězi daňových poplatníků, to klidně udělá. To je částka mnohem menší, než vláda na příští rok rozpočtuje například na slevy na jízdné. Ale tahle vláda má prostě jiné priority. Třetí zásadní výhrada k tomuto rozpočtu, zásadnější než samotná výše deficitu, je to, co jsem komentoval již při projednávání státního závěrečného účtu za rok 2018, to, co konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad, i to, na čem se usnesl kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ve svém usnesení, že rozpočtová politika vlády trvale oslabuje odolnost státního rozpočtu vůči budoucímu ochlazení ekonomiky. Je to prostě pravda, čísla neobelžete. A tohle je trend, který tady máme každý rok. A tam prostě ta odolnost se snižuje.
Dluh prostě roste a neklesá. Takové hospodaření předvádí současná vláda a mimo jiné i dosavadní vlády. Náklady na obsluhu státního dluhu, tedy na poplatky a úroky, získává Česká republika tak, že si zase půjčuje. Stále jsme u toho, co v principu u jednotlivců kritizujeme, tedy vytloukání klínu klínem, když si někdo na dluhy zase půjčuje. V komerčních případech u firem takové jednání v současnosti státní zástupci kvalifikují jako trestný čin. Normální člověk by měl porovnávat státní dluh ne s HDP, ale s příjmy. K tomuto dluhu je ovšem třeba připočítat také závazky, které má stát vůči důchodcům, státním zaměstnancům, lidem na rodičovské a podobně. V tomto ohledu jeho závazky převyšují majetek a příjmy. Jsem politik a naprosto chápu bolest politiků a stranických šéfů při tvorbě rozpočtu. To, co kritizovali z opozičních lavic, musí pak sami dělat. A naopak čím víc takových lidí živím, tím je větší šance, že mě budou volit, a tak naopak státní správa po léta roste bez ohledu na to, kdo ji vede. Tím v žádném případě SPD nezpochybňuje potřebné státní zaměstnance, protože bez nich se samozřejmě stát neobejde, a těch si velice vážíme. Mnoho státních firem je neefektivních, protože je vedou nekompetentní lidé. Ale vedou je proto, že to jsou lukrativní trafiky pro straníky a spolupracovníky. Příklad je Česká pošta, která produkuje ztráty v éře světového boomu zásilkových služeb. Místo aby letěli předražení neschopní manažeři a ministr vnitra, který je za chod České pošty odpovědný a má za to všechno odpovědnost, tak má vyletět 7 tis. lidí, kteří tento stav nezpůsobili. Zdánlivě by někoho mohlo těšit, že státní správa o těchto 7 tis. lidí zeštíhlí, ale opak je pravdou. Státní pošta by přece mohla být naopak jedinou ze státních firem, která by mohla jednak poskytovat práci, ale současně vytvářet zisky potřebné právě pro tristní rozpočet, který tady předkládá vláda. Co státu brání najmout odborníky z PPL, DHL nebo jiných kurýrních, logistických či jiných firem, kteří skutečně svoji práci umějí? Personální obsluha státu a množství státních funkcí roste skutečně nesmírně. Mezi roky 2014 a 2019 se jedná o nárůst zhruba 45 tis. státních zaměstnanců a z toho více než 3 200 na centrálních úřadech státní správy. Tím samozřejmě roste i objem prostředků na platy ve státním sektoru, který vzrostl o více než 77 mld. korun. A odmítám v této argumentaci vládní populismus, který diskusi stáčí na hasiče a policisty. Hasiče, policisty, učitele, zdravotní sestry a další velmi potřebné profese hnutí SPD podporuje a velice si jejich práce vážíme. Já mluvím o neúnosně narůstající byrokracii. Po zhruba pěti letech se jí možná příští rok dočkáme. Za to, že si vláda osvojila alespoň nějaký dobrý nápad od opozice, paní ministryni financí a panu premiérovi chvála - ale je tu ale. Desetiletí máme Nejvyšší kontrolní úřad, který každoročně konstatuje plýtvání, nebo dokonce zlodějny za miliardy. Ale výsledek je stále stejný, na ministerstva a další organizace to má minimální vliv a odpovědní ministři nejsou pohnáni k odpovědnosti. Pro úplnou srozumitelnost, pokud nemáme zajištěnou efektivitu vynaložených peněz, bavíme se v podstatě o tom, kolik peněz a kde vylijeme do kanálu. Přitom jednotlivé rezorty peníze skutečně potřebují. Děkuji, že je navýšen rozpočet Ministerstva spravedlnosti, protože tam zoufale chybí peníze na vyřizování stížností občanů na nespravedlnost. Ale, a opět jsme u peněz, každým rokem roste nejen počet stížností na nespravedlnost, ale roste i množství peněz, které je stát povinen za chyby justice a úředníků platit. Tohle přece musí platit ti, kdo náklady způsobují.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale domnívám se, že probíráme právě ten. Dříve než sdělím stanovisko poslaneckého klubu včetně návrhu usnesení k návrhu zákona o státním rozpočtu, dovolte mi jednu připomínku k projevu pana prezidenta republiky k téže materii. Myslím si, že jediná věc, která opravdu stojí za zmínku z projevu pana prezidenta, je fakt, že doporučuje zvýšit daňovou zátěž právnických i fyzických osob o 318 mld. korun ročně. Já mám za to, že realizace takového návrhu by výrazně poškodila českou ekonomiku, že by poškodila i drtivou většinu občanů a rodin v České republice, a pevně doufám, že toto doporučení nevyslyší ani tato vláda. V diskusích v mediálním prostoru i na výborech zaznívala jako nejčastější a nejostřejší výhrada vůči tomuto návrhu ta, že rozpočet je i po mnohých letech růstu stále deficitní a že je plánován stejný deficit jako na letošní rok, tedy 40 mld. korun. Možná vás překvapím, ale deficit by za určitých okolností - pánové nezlobte se... Ony tam ale bohužel nejsou. Potom stojí za kritiku nejen ten deficit, ale to, co v tom rozpočtu nikoliv je, ale to, co tam není, nebo co je tam velmi málo. Vytýkám mu tedy tři zásadní věci. Víme všichni včetně vlády, že ty systémy, tak jak jsou nastaveny, mohou bez velkého problému... Tohle vláda ví. Přesto se nedělá vůbec nic. To je hezké, to víme 20 let. Ale nedává to jedinou sebemenší odpověď na dlouhodobou udržitelnost toho systému. Tu jsme se nedozvěděli a nedozvíme, protože jsem přesvědčen, že vláda na to nemá ani odbornou kompetenci, ani odvahu, protože ty odpovědi nejsou úplně populární. Neexistuje penzijní reforma, která nastaví dlouhodobě udržitelný systém, která by občanům mohla říct: budete platit méně, budete brát víc a nepůjdete později do důchodu. Takhle to bohužel nefunguje a vláda jiné informace než populistické občanům dávat nechce. Druhá poměrně zásadní výhrada vůči tomuto návrhu rozpočtu je jeho nízká investiční aktivita. Vláda často říká, jak příští rok budeme rekordně investovat. Jak budeme rekordně vynakládat prostředky na vědu a výzkum. No pochopitelně po mnoha letech růstu je mírný nárůst prostředků na investice i mírný nárůst prostředků na vědu a výzkum naprosto logický. Ale položme si otázku: Je to opravdu v rámci té priority, kterou by ty investice nebo peníze na vědu a výzkum měly mít? A jak o nich často vláda mluví, že je to jejich zásadní prioritou? Já si tady dovolím vzít jako výchozí údaj rok 2012, protože to byl poslední rok, kdy celý rok vládla vláda tzv. pravicová, kde jistě znáte onu pohádku, jak pravicové vlády v době krize strašně málo investovaly, a tím podtrhly ekonomiku a způsobily krizi. Vláda se chová úplně stejně ve své rozpočtové politice, jako kdybychom my teď na Lužnici šli a všechna ta protipovodňová opatření rozmontovali a rozprodali a řekli bychom: Už ať nikdy žádná povodeň nepřijde. My se toho nebojíme. Tak takhle se chová vláda v rozpočtové politice, protože každým rokem tu odolnost proti tomu průšvihu, který může přijít, snižuje. Paní ministryně v jedné mediální diskusi se mnou říkala: Vy jste se tenkrát v té krizi chovali procyklicky, vy jste šetřili, i když jste šetřit neměli. Pro mě je procyklická politika zásadně nepřijatelná. Je výrok ministryně financí. Ale jestli je, paní ministryně, pro vás ta procyklická politika nepřijatelná, tak proč teď se chováte procyklicky? Protože vy se teď - ano, my jsme neradi v době recese šetřili, měli jsme restriktivní finanční politiku a chovali jsme se procyklicky. Ale vy teď v době růstu se chováte také procyklicky, protože vědomě zhoršujete strukturu státního rozpočtu. Vědomě zhoršuje tu odolnost proti budoucnosti, ač třeba Národní rozpočtová rada doporučuje alespoň neutrální. Na to neexistuje, na to podle mého názoru neexistuje žádná jiná rozumná odpověď než to, že si prostě musíme nakoupit hlasy těch voličů. O to tady jde. Všechny tyhle tři výhrady mají jeden společný jmenovatel - to je budoucnost. O té je ochotna pouze mluvit. To, co ji zajímá, a to, co jsou její skutečné priority, je každodenní uplácení voličů obrovskou redistribucí zdrojů. To není vize modernizované země. Za těch šest let, obě dvě milé vládní strany, nám ujel vlak, nebo nám ujíždí, abych dal aspoň nedokonavý vid, ve všech myslitelných oblastech modernizace státu, na které má ta vláda vliv. Ta vláda nemá vliv na výši HDP, nebo minimální. Vnější podmínky pro naší ekonomiku mají desetkrát větší význam než hospodářská politika státu. Kdyby zítra přišla krize, nedej bože, budu ten poslední, kdo by z toho vinil tuto vládu. Na druhou stranu patřím k těm, společně se svými kolegy, kteří jsou si vědomi toho, že i špatný rozpočet je pro tu zemi o něco lepší varianta než žádný a dlouhodobé rozpočtové provizorium. A chceme nabídnou nějaký konstruktivní návrh. Spravit se dá jenom velmi málo. To všechno ostatní by vyžadovalo složitý legislativní proces a není to běh na jeden rok. Bude se to po vás, paní ministryně, opravovat léta. - Pardon, to bylo příliš osobní. Bude se to po vás, vládo Andreje Babiše, opravovat léta. Dají se seškrtat některé nesmyslné výdaje. Dá se posílit investiční aktivita státu. Pořád všechny ty tři výhrady tam budou platit, ale už budou platit o něco méně. Takže v takovém případě jsme skutečně připraveni vyjednávat o podpoře rozpočtu. Pokud bude trvat na tom návrhu, který dnes projednáváme, je pro nás jeho podpora nepředstavitelná.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Lubomír Zaorálek. Prosím, máte slovo.
Je to učebnicová věc, která se dneska učí. Vy jste naprosto nesmyslně a zbytečně poslali ekonomiku do recese svými austerity, opatřeními, kterými jste nutili lidi utahovat opasky. Možná ještě jedna země. Co to je za zmatek v té debatě ve Sněmovně? Já vůbec nechápu, že si dovolíte vystupovat! Copak vy nechápete, že vy jste tehdy úplně zbytečně způsobili, že lidi neměli na platy? Že lidi sotva vyšli s penězi? Vždyť to bylo tragické! A já jsem tady v této sněmovně tehdy mluvil o vaší odpovědnosti. Vy si dovolujete dneska mluvit o odpovědnosti? Jako po tomhle selhání. Vy byste měl mlčet k rozpočtu!
Rozpočet je sestavován hokynářským způsobem. Na deficit, jehož existenci jako takovou bych snad ani nekritizoval, pokud bychom měli jistotu, že se neprojídá budoucnost těch dalších generací, budoucnost našich dětí. Kdybych měl jistotu, že se díky deficitnímu rozpočtu investují strategické záležitosti pro Českou republiku. Například základní výzkum, jehož procento na HDP je v České republice ostudně nízké. Do skutečného eGovernmentu, a ne hry na eGovernment. Fakta jsou taková, že vracíme miliardy na vysokorychlostní internet, nebo se rychle hledá pro ně jiné využití. Fakta jsou taková, že stát se nezjednodušil vůbec, a naopak přibývá státních úředníků, které my z našich daní platíme. Andrej Babiš nám také na billboardech představoval takové ty panáčky, kteří symbolizovali tradiční politiky, a tvrdil o nich, že blábolí. No, ale jak jinak chápat výrok premiéra vlády České republiky z dubna 2014 - cituji: "Jsem přesvědčen, že v roce 2017 budeme mít vyrovnaný rozpočet vzhledem k tomu, co máme připravené." Asi už je pan premiér také tím tradičním politikem, protože tady evidentně - a držím se jeho vyjadřovacích formulek - prostě blábolil. Co se tedy stalo?